Jenom k panu kolegovi Fialovi. Urážejte mě dál. A Pavle, s klasikou na tebe nepůjdu, ale prosím tě, v úvodu jsem řekl, že jste přesně jak ti komunisté kdysi. Ti také chtěli převychovat národ. Teď to říkáte vy.
Děkuji panu poslanci Jandákovi. Nyní pan poslanec Plzák, po něm pan poslanec Svoboda, po něm paní poslankyně Lorencová.
Vážené kolegyně, kolegové, já jsem pochopil, co chtěl říci pan kolega Fiala, ale nevěřím tomu. On nám tady říká, že se zde děje něco, co v celé Evropě nemá obdoby.
Ještě jednou vám přeji dobrý den, vážené kolegyně a kolegové, dovolte několik - nevím, jestli úplně stručných, ale budu se o to snažit - slov k tomu, proč jsme se dnes sešli, tedy k vyslovení nedůvěry vládě. Co mě osobně tedy k tomuto kroku vede a čím jsem motivována? Před pěti lety, a bylo to v květnu roku 2010, se Poslanecká sněmovna stala takovým zvláštním kolbištěm. Poté vetoval tento zákon prezident republiky a nakonec jsme tedy o tomto vetu prezidenta republiky hlasovali den před parlamentními volbami. Co se stalo? Rozeslal jsem dopisy šéfům našich regionálních komor, aby se spojili s poslanci ve svých regionech. A tentokrát byla i velká součinnost s Agrofertem. Komunikoval jsem s Babišem a vím, že i on všemu věnoval mimořádné úsilí." Samotný Andrej Babiš tehdy veřejně přiznal: "Ano, lobboval jsem za biopaliva. Volal jsem třeba některým poslancům. Nebojím se říkat své názory nahlas." Proč tedy toto uvádím? Proč sem tyto pět let staré události patří? Bylo už tehdy přece zjevné, kdo má na prosazení biopaliv největší zájem. A proto tedy za biopaliva lobboval, proto volal poslancům a veřejně se k tomu přiznával. Chce ji zničit v konkurenčním boji. Novou továrnu Agrofertu na bionaftu otevírali politici v čele s šéfem ČSSD Jiřím Paroubkem. Není to tedy poprvé, co by Babišův byznys požíval politické podpory socialistů. Říká: "Vzpomínám na to jednání s Mrázkem a Pitrem, nechtějte, abych o tom říkal něco více." To je něco, co je potřeba vědět, abychom dokreslili, kdo měl tehdy enormní zájem na prosazení tohoto zákona. Z těch 18 již nikdo není v Poslanecké sněmovně. Obává se toho, že zde za chvíli už budeme mít pouze parodii na demokracii, ale nic vážného proti tomu skutečně nedělá. Slova se mluví, řeč teče, skutek utek. Ale bohužel to stejné musím konstatovat i o KDU-ČSL, kteří přijali takovou zvláštní politickou figuru. Totiž voliči si tak vybrali, my s tím nemůžeme nic dělat. Ale kdyby si všímali posledních dotazů, které ve společnosti proběhly, tak většině české společnosti se střet zájmů člena vlády nelíbí a nesouhlasí s ním. Tedy v této intenci by přece měli něco dělat. Byla to již na počátku roku 2014 a v letošním roce ODS, která mými ústy prosadila v Poslanecké sněmovně dvě důležitá usnesení ke dvěma mimořádným zahraničním okolnostem, které se stávají dominantou politiky nejenom české, evropské, ale světové. Ty dvě dominanty se jmenují konflikt na Ukrajině způsobený Ruskem a druhá situace kolem uprchlíků z válkou zmítaných území. Ta nejednotná zahraniční politika nás postihuje stejně. Tedy konfliktu, který bych nazvala "spor o Miloše Zemana". Někdo ho rád má, někdo ho rád nemá. A vzhledem k tomu, že Miloš Zeman si razí svoji na vládě zcela nezávislou zahraniční politiku, dostává se ČSSD, vláda, ale tím i Česká republika do velmi nepříjemné situace, a to té, že nám zahraniční partneři v žádném případě nerozumějí. Kdybych měla jmenovat některé příklady, tak je ráda vyjmenuji. Třeba první. Prezident opakovaně zpochybňuje protiruské sankce jako neúčinné a vyslovuje se pro jejich ukončení ještě v letošním roce. Ovšem předseda vlády oponuje, že sankce jsou propojeny s naplněním Minských dohod, což nelze v letošním roce očekávat. Nebo druhý příklad. Prezident v době zostřených vztahů se západem vyzývá k výhledovému přijetí Ruska do Evropské unie. Nezopakoval tam bohužel příklad Angely Merkelové, která v Moskvě prohlásila, že zločinnou a protiprávní anexí Krymu utrpěla spolupráce mezi Ruskem.
Děkuji panu předsedovi Schwarzenbergovi.
Tentokrát to neudělám, protože už tady každý ví, co jsem předtím dělal, takže to určitě ne.
Vláda za jeden a čtvrt roku skutečně opustila mnoho svých slibů. Někteří již nejsou ministry a někteří asi ani ministry nezůstanou a vládní sliby se mění na spory uvnitř koalice. Hnutí ANO konečně na svém vrcholném jednání pro občany zveřejnilo, že je pravicovou stranou se vším všudy. Pan předseda vlády vypočítal, co vláda udělala dobře, a není to potřeba tedy inventarizovat. Začnu církevními restitucemi. Z jednoduchého důvodu vám řeknu, že to, že tady leží od prosince roku 2013 návrh zákona z dílny vládní sociální demokracie, který pořád je mezi prvním a druhým čtením, ukazuje na něco, co není zdravé. Buď musíte mít odvahu to odmítnout a říct, že to nebudete plnit, že jste to slibovali falešně, anebo nebudete mít odvahu a budeme to tady mít, bude to tady ležet a návrh vládních poslanců nebude projednán. Pak se nedivte, že vám opozice, ať zprava, nebo zleva, bude říkat, že neumíte vládnout, nejste schopni prosadit ani vlastní návrhy. Když se podívám na progresivní zdanění. Nejprogresivnější, byť neoliberální státy, jako je například Japonsko, mají tak velkou daňovou progresi, kterou vy si nedovedete ani představit. A to nemluvím o Evropě a o severských zemích. Ale nechali jste se zatlačit do kouta, tak si to konečně přiznejte. O majetkové přiznání tady žádám alespoň vážně ty, které považuji za opravdu velmi odpovědné poslance jednotlivých vládních stran. A přitom nebude nic znamenat a nebude tím zásadním protikorupčním opatřením. Myslel jsem si, že při jeho vzdělání, inteligenci, schopnostech pochopí, že tomu tak není. Stát není žádná akciová společnost. Ve státě nemůžete škrtnout jednu třetinu občanů, nemůžete je propustit, nemáte kam. Nemůžete z těch, kteří jsou v práci, udělat nezaměstnané a neplatit je ze sociálního systému, protože byste je museli vystěhovat do jiné země a to si snad nikdo tady nepřeje. A ve střetu zájmů si musíme uvědomit, že politika, vrcholová politika na postu místopředsedy vlády nebo ministra nebo i poslance, je samozřejmě práce na plný úvazek. Tak se pan místopředseda vlády bude muset rozhodnout, jakým způsobem bude dál ovládat své firmy, anebo jestli bude místopředsedou vlády. Kdybych se podíval na sliby, které jste dali do vládního prohlášení - a nechci fakt mluvit dlouho. Podívejte se, kde leží zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu. Proč se chováte jako ODS a TOP 09 v minulém volebním období? Copak nevidíte, že se tam budou utápět peníze, jako se utápěly po roce 2000 v nově zřizovaných krajích a jejich různých firmách? To jsme si toho nezažili opravdu dost a musíme to opakovat? Nebo ji nechcete nést a chcete být jenom v politice? Nemluvím vůbec o tom, co jste slíbili v prioritách vlády o lichvě. Ale že by na tom udělal alespoň čárku, aby bylo o čem jednat! Není vůbec nic. Přitom to je vážný problém. Co dělá pan ministr? Nedělejte si z těch lidí legraci. A teď se zastavím u jednoho vašeho splněného bodu. To je zákon o státní službě. Tak vám gratuluji, vážená vládní koalice, že jste se spojili s TOP 09 a s ODS na tomto zákonu. Místo abyste odpolitizovali státní správu, zablokujete tam jejich lidi, kteří vám budou vesele škodit. Zeptejte se naší bratrské strany AKEL, komunistické strany na Kypru, co se stalo s tím, když tam byli zablokováni jejich odpůrci, jakým způsobem chodili ministři AKELu do vlády a jakým způsobem skončili. Je to vaše odpovědnost, s kým jste se spojili a jaký zákon jste nechali přijmout! Přitom jste vůbec nic takového, včetně těch obstrukcí, které tady byly, nemuseli trpět!
Ano, také jsme navýšili výdaje, protože my na rozdíl od vás investujeme. Investujeme do kapacit základních škol, mateřských škol, sociálního bydlení, dopravní infrastruktury. Investujeme! Tak neříkejte, že nevybíráme daně! Kalousek si ji zprivatizoval s Knížkem. Nic nedělali, žádná strategie, Praha byla daňový ráj. Super, klidně tam choďte, už jste tam byli. On to zneužíval. Já to nezneužívám! A deficit? Tento rok je deficit 100 a příští rok plánuji 70, protože nechci zadlužovat zemi. A to se nám daří zároveň uvolnit spotřebu, vrátit důchody, vrátit platy, investovat. A funguje to. Máme čtvrtou nejmenší nezaměstnanost v Evropě. Musíme dohánět čerpání evropských fondů. A co vlastně tady pan kolega Kalousek dělal? Existuje přehled o zadlužení naší země. A víte, kdo je na prvním místě? Pan Kalousek! On tady něco káže? A zapomněli jsme, co tam ještě dělal, že hazard - jak to fungovalo? Údajně byl guru Hušák, a když existoval Hušák, tak daně se neplatily. Vzpomeňte si na Čunka, co říkal, jak pan Kalousek zavedl internetové sázení. A do roku 2012 nebyly žádné výnosy. A já jsem první ministr, který přichází s nějakým zákonem, také o regulaci hazardu. To byl manažer pana exministra. Tam měla justiční mafie ty smlouvy. To byla pravá ruka na arbitráže. Advokáti, soláry - to bylo utajené, to vláda jednala v utajení, kdo nás bude zastupovat. A tak dále. A já bych byl strašně rád, abyste, paní Langšádlová, když mluvíte o korupci, tak si přečtěte tuhle knížku. Tuto otázku se v uplynulých 20 letech jeho vysoké úřednické a politické činnosti pokoušelo zodpovědět mnoho zasvěcených osob a novinářů. Napětí a vzrušení před rozhrnutím opony, za níž se letoun skrývá, je veliké. Náhle je slyšet nadšený výkřik Miroslava Kalouska: A je to v kapse! Po telefonické zprávě, že se vláda zavázala ke koupi 72 těchto letounů pro armádu a poskytla bankám i garance na úvěrování nákladného projektu. Tehdejší ministr obrany se vyjadřuje, že export této zbraně může získat peníze pro skomírající školství nebo zdravotnictví. Richard Háva, možný strategický partner výrobce letounů a prostředník tohoto vývozu tak získá další zakázku. To ostatně nedlouho předtím připouští i sám ministr a zákon přitom v době povolení zůstává nezměněn. Do nedávné doby je ostatně také razantním odpůrcem tohoto způsobu provozování hazardu, když prohlašuje, že tento druh sázení bude v republice povolen jen přes jeho mrtvolu. Skuteční odborníci bijí na poplach a varují: Z hlediska ekonomického, dopravního i technického je to naprostý nesmysl. A ví to i ministr dopravy, když později přiznává, že z čistě ekonomického hlediska jsou viněty samozřejmě nevýhodné. Jakýsi poslanec ODS a místopředseda kontrolního výboru varuje poslance, že schválená podoba elektronických vinět je nejhorší pro stát, nejméně výhodná a že některé technologie by bylo možné pořídit i dvanáctkrát laciněji. Vše se zdá být jasné, ale není. Vystupuje totiž Miroslav Kalousek a prohlašuje, že argumenty kolegy jsou účelové a nefér a obviňuje jej z posledního obchodu odcházejícího poslance. A dodává: Na to my vám kašleme.
Jaké byly ty důvody? Zafungovala snad nějaká lobby? Zemědělská? Produkující řepku? Pro ně je to taky byznys. Nejenom pro ty zpracovatele řepky, ale i pro ty producenty řepky. A tady asi se blížíme k meritu věci. Potom takovou perličku. My samozřejmě, i když jsme poslanci z různých poslaneckých klubů, tak přece jenom spolu také mluvíme. Ještě k tomu energetickému zákonu. To je třeba tady také zmínit. Tato Poslanecká sněmovna ho zamítla. Já jen zopakuji, že tato vládní koalice tady prohnala to, že dále bude pokračovat to, že kdo neoprávněně čerpá dotace za solární energii, tak bude postižen maximálně tím, že vrátí to, co neoprávněně získal. Nenechali jste ho projít. To je další důvod, proč já nemohu být nakloněn zcela přízni této vlády. Vývoj ekonomiky, výběr a nevýběr daní. Předvolební sliby, které tady byly. Čili ty předvolební populistické sliby najednou nějak uplavaly. I já jsem to kritizoval. Pan premiér na to odpovídal asi v tom duchu, že si je toho vědom, ale že už to je příliš dávno a že dneska je to složité řešit. Tak buď to, vážená vládo, nepřipomínejte, protože pan vicepremiér Babiš je naším členem, anebo to řešte. Já jsem si dnes nechal udělat statistiku toho, jak náš poslanecký klub hnutí Úsvit hlasoval o jednotlivých zákonech, které většinou byly vládními zákony. Já nemám spočítáno, které byly vládní, které poslanecké, ale my jsme podpořili 79 zákonů ve třetím hlasování. My nejsme a priori proti všemu, nejsme ta a priori opozice. Na začátku volebního období jsme říkali, že podpoříme rozumné věci a nerozumné věci nebudeme podporovat. A je nám úplně jedno, kdo ty nerozumné věci nebo lumpárny dělá nebo nedělá, budeme to řešit případ od případu. Nic víc neděláme. Nejsem si tak úplně jistý, že si byli vědomi dosahů, které to má. Kolik populistických předvolebních slibů ještě tady zazní a budete obhajovat?
První prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska, připraví se pan poslanec Nykl a poté pan poslanec Pilný.
Děkuji za slovo. Ono to tam je. Budeme o tom mluvit zítra. Pan ministr financí ve své touze pomoci Agrofertu co nejvíc nenovelizoval pouze zákon o spotřební dani, ale novelizoval také zákon o ochraně ovzduší. Zítra si to znovu rozebereme.
Já děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Pěkný dobrý večer. To se nedá tak mluvit obecně. Tam bych chtěl spíš trošku pokory a sebereflexe. A určitě tak falešně obviňovat, není pěkné.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, v roce 2013 proběhly volby a občané, kteří ještě podle slov pana poslance Blažka nebyli poučeni a podle slov pana poslance Fiedlera teprve prozírají, nás zvolili do Poslanecké sněmovny. Tím vytvořili určitou situaci, kdy jediná vláda, která by byla schopná vládnutí, tady vznikla na půdorysu současné koalice. To je fakt. A myslím si, že žádná z těch stran koalice není z toho příliš šťastná, bere to jako sňatek z rozumu. Ale ta vláda vládne, je stabilní a něco dělá.
Znovu žádám levou stranu sálu, aby se zdržela poznámek, zejména hlasitých, a nechala vystoupit pana předsedu Kalouska.
Oni se tam hádali o něčem jiném, oni nekomentovali můj projev. Chtěl bych se zeptat kolegů ze sociální demokracie, proč když prosazovali veřejnou podporu na tzv. šrotovné, proč jedním dechem říkali, že to je podpora automobilovému průmyslu? Když samozřejmě ani jedna koruna z těchto dvou miliard nešla výrobcům automobilů. Ta podpora byla nasměrována k zákazníkům, aby dostali příspěvek při nákupu nového auta. Nicméně přesto to samozřejmě byla podpora automobilového průmyslu, protože díky tomuto příspěvku zákazníkům mohli výrobci automobilů ta auta prodávat. V logice pana ministra Babiše nebo pana předsedy Faltýnka to tak ovšem není. V logice pana předsedy Faltýnka z toho příspěvku měli výhodu pouze ti zákazníci a ten výrobce z toho vůbec nic neměl, ten jenom makal pro lidi. Já myslím, že je to úplně zřetelné. To jenom pro ty slušné lidi, aby měli levnější elektriku, ti solární baroni s tím mají jenom starosti a opravdu žádný výdělek. Není to pravda! Solární baroni díky tomu mají nepřiměřeně velké zisky a zrovna tak tady bude mít nepřiměřeně velký zisk agrární baron podle zákona, který si sám napsal. Nicméně hnutí ANO s panem ministrem financí by si mohlo umýt ruce: My jsme to vážně chtěli ukončit, vždyť náš poslanec podal ten pozměňující návrh. Toto pokrytectví se podařilo minimálně nasvítit tím, že zpravodaj a navrhovatel identického pozměňujícího návrhu nakonec svůj návrh stáhl a Sněmovna hlasovala o pozměňujícím návrhu pana poslance Raise. A v rozporu s veřejným prohlášením, v rozporu s tím, co deklaroval pan ministr financí a drtivá část jeho poslaneckého klubu, hlasovala proti návrhu svého stranického kolegy. To, co na tom bylo skandální, byla skutečnost, že když druhý den na tiskové konferenci pan ministr financí odpovídal na otázku: Proč vy jste nepodpořil? - on se zdržel hlasování - Proč vy jste nepodpořil návrh na ukončení biopaliv, když jste to veřejně sliboval? Odborné stanovisko říká: Nám je to v zásadě jedno, ať se rozhodneš tak, či onak, bude to odborně správně. Nicméně pikantní na tom je, že to stanovisko nebylo neutrální.